Takže Čína na to kašle, dovozy z Číny do Evropy se zvyšují. Pan premiér tady v tom pořadu znovu lhal o Green Dealu, o migraci. Tak, pane premiére, to je jako nehorázná lež, sprostá lež, to je jako fakt neuvěřitelné jako... Takže si to pojďme říct, pane premiére. Dosáhli jsme to, že jsme dostali druhé největší peníze z modernizačního fondu. Na to všechno jsou články v médiích. No, ale naše média, která jsou provládní, samozřejmě o tom nepíšou a nebudou o tom psát, protože jsou součástí této nové totality. S Macronem se ani nepotkal pořádně. Ano, celý ten summit tady proběhl tak, že to byl vlastně Macronův summit. No, a jaký byl výsledek? Teď strašně bojují proti tomu a v rámci předsednictví? Zákaz spalovacích motorů. A dovolil jste. Měla ta Hubáčková ten mandát, proč hlasovala pro? Jak to bylo po revoluci? No, naši politici si nakoupili různé pozemky. Proč jde dálnice z Brna na Vídeň kolem Mikulova? To nevím, proč to nejde přes Břeclav. Poláci nás válcují, pane premiére. Polák se stará, Morawiecki se stará, bojuje. Je to nejtvrdší premiér dneska. Věřte mi, já jsem tam s ním seděl čtyři roky a byl tvrdý a skutečně urputný. Takže směřování obou zemí. Proč bych vám radil, když vy jste bezradný a nevíte. Tak řekněte, kdy se začne ten plynovod stavět, kdo z české strany bude investor a kde je souhlas Polska? Potom mluvil pan premiér o jádru. Ano, Poláci se můžou od nás učit to jádro. Ale vy to máte připravené, ty Dukovany a Temelín, kde jste měli Rosatom, abych vám to znovu připomněl. Ale pro Polsko, z Česka voda stále mizí. My jsme s tím nesouhlasili. Mě to taky nezajímá, ale tuto vládu to zajímá, ta si chodí pro notičky, ano? Tato vláda řekla, 2033 konec bez ohledu na to, jestli Dukovany budou v provozu nebo nebudou a ještě zakazuje vlastně lidem kupovat si kotle na uhlí, jo. Když jsem se přihlásil, tak všichni byli v šoku, že tam jsem. Ale tehdy to bylo ještě, že samozřejmě jsme byli ve vládě a měli jsme tam skvělého primátora z Ostravy, který tam dával... Samozřejmě nová totalita se prezentovala v plné síle. Za mých 35 let zkušeností, říká Timmermans, jsem neviděl předsednictví, které by bylo tak zaměřené, tak bojovné, tak orientované na výsledky jako české předsednictví. Timmermans, který je otcem toho Green Dealu a za nás nebylo ani slovo, když se projednával Green Deal rámcově, o tom, že se zakážou auta, že lidi budou platit za emisní povolenky, že zničíme průmysl, že chceme zničit i ty krávy, že vlastně zničíme tu Evropu. Takže znovu žádám pana premiéra, aby nelhal o Green Dealu. Vy jste zradil všechno, co jste sliboval spoluobčanům před volbami, vy jste zradil sám sebe. Vy jste zradil i názory vašich europoslanců a prosazoval jste všechno, co tenhle člověk od vás chtěl. Nikdy jsme nedopustili legislativu. Neprosadil nic. A tady je krásný titulek, kde vlastně tady redaktor říká: Ruská ropa může do Česka podle potřeby. Akorát to nějak nedomyslel a zjistil, že bez ruské ropy zkrátka to u nás bude velký problém. Stejně to bylo s ropou. Takže říkal: Ropa, nechceme. Ale to je špatný titulek, i panu premiérovi na míru. Takže to je další lež a další manipulace, kde on tvrdil, že se chce odstřihnout, potom zjistil, že nemůže, tak chtěl výjimku. Já jsem byl na rozdíl od vás, pane premiére, svrchovaný český premiér. A bojoval jsem za české zájmy a proto mě nesnášela ta komise, proto si vymyslela střet zájmu a proto na Orbánu vymysleli ty blbosti, protože Orbán nechtěl, aby se maďarské děti učily na základce o tom, jestli mají takový sex nebo onaký sex. Polsko bylo na černé listině, potom se to změnilo. No, nedotáhl. Ti čekali osm let. Viděli jsme tiskovou konferenci. Ano, Morawiecki, to je lídr. Co říkal Morawiecki. Tvrdě kritizoval Evropu za nelegální migraci. Tvrdě kritizoval Evropskou komisi za to, že chce stále víc kompetencí a že vydírá některé státy přes peníze. Ano, to je jejich styl. Také mluvil o tom, že výdaje na obranu by měly být mimo rozpočet. A potom vystoupil pan premiér Fiala na tiskovce. Nemluvě o tom, že za období ODS kilometr dálnice stál více než 500 milionů. My jsme to stáhli na 250 a proč stál 500 milionů? No tak to dobře vědí hlavně naše stavební firmy, jak to tehdy bylo ta korupce. Neuvěřitelná korupce, neuvěřitelná. Vybudovali naši zemi. Takže tenhle bod je okradení našich důchodců. Ano. Pro nás důchodci byli vždy priorita. Tato vláda nesnáší a nenávidí důchodce. Podle zákona měli nárok na valorizaci podle inflace, to je na Ústavním soudu, který je součástí nové totality... Zvyšuje daně a snižuje důchody. A protože je to nejhorší vláda v historii naší země, vláda národní tragedie, tak jejich strategie je lhát. Oni lžou, lhali před volbami, po volbách, lžou stále. Takže lžou o inflaci. O tom lže hlavně pan Síkela. To je skutečně... Myslím si, že je nejlepší. A my jsme tady v historii měli různé premiéry. Měli jsme lídry, měli jsme slušné, neschopné, měli jsme různé. Ale nejprolhanější ze všech politiků v historii této země je pan premiér Fiala. On jako by ani nežil v České republice. A média mu nepřipomenou, že seděl ve vládě víc než rok. Ta vláda... Ano, ta vláda, která vybrala do finále Temelínu Rosatom! Ruský Rosatom. To je migrační pakt. Mluvil o migraci. To je migrační zrada. Je tam ta kvóta. Povinná solidarita je absolutní nesmysl. Je tam 30 tisíc minimálně! A teď se snaží pan ministr Rakušan a pan ministr Lipavský vám namluvit, vážení spoluobčané, že vlastně oni chtěli jenom to, co my jsme chtěli. Ale to je jedna sprostá stokrát opakovaná lež. Ale vy zkrátka jste schopen tak lhát, že je to úplně neuvěřitelné. Není to pravda. Je to sprostá lež. My jsme ji zařízli. My jsme tam poslali 32 milionů euro. A znovu se ptám, pane premiére, zeptejte se, kde jsou peníze našich daňových poplatníků. Za to se měli koupit ty lodě pro libyjskou pobřežní stráž, která měla bojovat proti ilegálním... Ne, proti pašerákům, kteří vydělávají ročně 6 miliard euro, pašujou všechno. Takže není pravda, že my jsme měli takovou pozici. Zásadně jsme to odmítali, odmítáme to. A to řešení je jednoznačné. Lodě nesmí vyplout. A všichni ti, kteří se ještě utopí ve Středozemním moři, to je vaše zodpovědnost, pane premiére a pane ministře Rakušane, to je vaše zodpovědnost. A těch zelených fanatiků. A že se nás to netýká? Tady vám můžu přečíst, co se stalo teď - a to je čerstvý článek: Policie zastavila na Pražském okruhu čtyři auta napěchovaná migranty. Čtyři auta plná migrantů zastavila policie v úterý ráno na Pražském okruhu, vážení spoluobčané. Posádka je podezřelá z nelegálního pašování lidí. Bohužel plno policistů odchází, protože nevěří této vládě. Takže v autech se nacházelo 16 lidí. Byli zadrženi 4 převaděči. Samozřejmě že se nás to týká. Já bych chtěl vědět, v čem je to úspěch? Vy jste je pozvali do Evropy. Povinnou solidaritou. A ta komisařka, která vystupovala v České televizi, vás pochválila a řekla: Česká republika v rámci předsednictví připravila tuhle skvělou dohodu. Skvělou dohodu. To je ohrožení bezpečnosti. Ohrožení bezpečnosti Evropanů, ohrožení bezpečnosti našich občanů. A můžete nám říct jaké? Možná z těch peněz, co já jsem tam vybojoval s kolegy z Úřadu vlády a Ministerstva financí?
Ale ten podnikatel díky tomuhle zvýší vlastně cenu toho jídla, cenu té pizzy. Já jsem slíbil, že to nebude mít dlouhé, takže jsem to zkrátil.
Nyní prosím pana poslance Nového.
Ozdravný konsolidační balíček projednáváme od středečního odpoledne, přičemž zde vystoupily desítky poslanců. Z tohoto důvodu není účelné, abych opakoval to, co zde již bylo v mnoha případech několikrát řečeno. Proto se ve svém projevu zaměřím pouze na některé aspekty konsolidace veřejných financí, které z pohledu teoretického ekonoma považuji za důležité. Existují tři možnosti, jak můžete uhradit své dluhy. Za prvé čerpáním ze svých úspor. Jaké úspory si ale vytvořila Česká republika v předchozích letech hojnosti. Možná si někteří z nás vybaví můj projev o biblických sedmi letech hojnosti a sedmi letech strádání. A co více, zadlužily nás na další období. Takže místo kumulovaného přebytku, který by při jednoprocentních rozpočtových úsporách dosáhl téměř 420 miliard Kč, máme úspory na nule. Druhou možností, jak uhradit své dluhy, je prodej majetku. V případě české ekonomiky však nemáme po kom dědit. Zestátněný majetek, který stát po roce 1989 získal, byl téměř celý privatizován. Zbývá nám třetí možnost, kterou v případě rodiny je například bohatá bezdětná teta ochotná nám každý měsíc půjčit na úhradu našich dluhů. Mnou zmíněnou tetu v případě státu představují domácí a zahraniční věřitelé. Nejlepším příkladem za všechny je pochopitelně Řecko. Krach řeckých veřejných financí byl odstartován domácími a zahraničními věřiteli, kteří ztratili důvěru v řeckou schopnost plnit své finanční závazky. Vím, že řecká ekonomika se z hlediska poměru dluhu k hrubému domácímu produktu nacházela ve zcela jiné situaci než česká ekonomika. Jenže u většiny věřitelů není podstatný aktuální stav, ale budoucí trendy. A ty v případě Řecka vedly k přesvědčení, že země se propadla do nezvládnutelných deficitů, se kterými není schopna si sama poradit. Účet všichni známe - pokles hrubého domácího produktu o desítky procent, enormní růst nezaměstnanosti, hrozící run na řecké banky, dramatický pokles životní úrovně řeckých domácností včetně poklesu životní úrovně řeckých důchodců. Nejčastěji se hovoří o přenášení dluhů na další generace. Tento problém ale není problémem ekonomickým, ale etickým a morálním. Zatímco pro mnohé z nás není přijatelné žít na úkor budoucích generací, uznávám, že výrazná část české populace s tím nemá žádný problém. Odpověď je jednoduchá. Byla to nezodpovědná fiskální politika předchozí vlády. Uvedu tři příklady. Konec citace.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne. Máte slovo, pane ministře.
Zvýšení poplatku za dobývání nerostů je součástí našeho ozdravného balíčku. Chci jenom připomenout, že všechny nové zdroje skončí buď v rozpočtech obcí, nebo krajů. Poprvé má část těchto poplatků skončit i v rozpočtech krajů a současně tam navyšujeme podíl dotčených obcí. To je prostě fakt. Obecně platí, a úplně se na tom neshodujeme, že daňová politika nemá být prostředkem sociální politiky, protože samozřejmě daně jsou vždycky plošné. Jinak to ani být nemůže. A bavme se o tom, kterým skupinám a jakou formou pomoci jinak než v daňovém systému, ale v sociálním systému. Teď přemýšlím, na co jsem ještě neodpověděl. Tak to určitě pečlivě posoudíme. A mám pocit, že jsem odpověděl na všechno. Pokud ne, tak mě určitě paní poslankyně požádá, abych ještě odpověděl na to, na co jsem v této chvíli zapomněl.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Přečtu jednu omluvu. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Janulík a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Máte slovo, prosím.
Zaznělo, že to samozřejmě musí zcela logicky dopadnout na všechny. To je logické, že na někoho to dopadne víc, na někoho míň, a ta vyváženost se hledá strašně těžko. Proč tady vlastně jsme?
Máme červenec, projednáváme změnu 63 zákonů s neurčitým výsledkem. A proč konstatuji s neurčitým výsledkem? My v SPD určitě vládní balíček schvalovat nebudeme. Může nám tedy pan premiér vysvětlit, který to vlastně, s jakým obsahem? Dovolte mi komentovat příjmy, a začneme tím nejzřetelnějším. Navýšení daně z příjmů právnických osob. Jak můžeme předpokládat, že budou naše firmy konkurenceschopné, když ztěžujeme jejich podnikání, zvyšujeme daně, zvyšujeme energetické vstupy, zhoršujeme investiční prostředí. Neodradíme tak potenciální investory, kteří by mohli pomoci stimulovat náš ekonomický růst? Zároveň podle mého povede toto zvýšení ke zvýšení cen, které zaplatíme my všichni, občané této země. Další opatření, které si zaslouží mou kritiku, je zrušení či snížení některých daňových úlev pro fyzické osoby. Mám na mysli daňové odečty a slevy na školkovném, na studenta, na nepracujícího manžela či manželku. Nedotknou se tyto změny náhodou právě rodin, jejich disponibilní příjem se sníží a jejich životní úroveň se tak zhorší. Pan ministr Jurečka tady při projednávání změny zákona o důchodovém pojištění konstatoval, že v tomto okamžiku nepředstavuje důchodovou reformu, ale pouze snížení tempa růstu důchodů a ztížení odchodu do předčasného důchodu. Mimo jiné toto potvrdil i ministr financí pan Zbyněk Stanjura. Jen pan premiér nás přesvědčoval ve svém vystoupení o něčem jiném. To se v rámci vlády neumíte dohodnout? Pan ministr Jurečka naznačil, že by v rámci důchodové reformy rád podpořil právě rodiny s dětmi a vůbec mladé, aby rodiny zakládali. Děkuji, že se přiklonil k vašemu názoru, který tady prezentuje SPD dlouhodobě, a tím je podpora pracujících rodin s dětmi. Máte jasno o dopadech svých opatření na výdajové straně vašeho rozpočtu? Jasně, korporát potřebuje levnou pracovní sílu. Dozvěděli jsme se to od novinářů, na jednání nesly strany seznam dvou desítek dodatečných návrhů k balíčku. Od novinářů jsme se dále dozvěděli, že velká část se týká DPH, ti nechtějí daň z rybníků, nebo vlastně chtějí? Ti chtějí, nebo nechtějí nulovou daň z vína? Minerálky, léčivé vody do nižší sazby, nebo vlastně do které? Daň z nemovitostí celá obcím, nebo to vlastně bude jinak? A co rozpočtové určení daní?